Takže ve třech jste byl, omlouvám se.
Ta obec má dva miliony rozpočet ročně a ten most nechce. Ve chvíli, kdy my tady otevřeme okénko a bude možnost takovýto typ křížení financovat, tak ten problém bude vyřešen. A rozumím i té poznámce k tomu, že by bylo dobré pomoci obcím, městům. Myslím, že kolega ze sociální demokracie Jan Birke by o tom asi hodně mohl mluvit. Určitě pojďme se tomu věnovat právě na hospodářském, případně na dalším výboru.
V průběhu rozpravy nepadl návrh na vrácení nebo zamítnutí. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Prosím. Nyní budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu a znovu zopakuji svůj návrh. Není tomu tak. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale v průběhu rozpravy jsem zaznamenal vaše návrhy, takže pan poslanec Bendl.
Vzhledem k věcnosti toho problému navrhuji, aby byl tento návrh zákona přikázán také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, aby tento materiál byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Ještě pouze pro upřesnění - je tady pan předseda Kalousek. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr Dan Ťok. Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Prosím, máte slovo.
Nikomu jinému se to zatím nepovedlo. Já netvrdím, že je to nelegitimní politická dohoda, ale vy jste se tak dohodli sami, dohodli jste se tak bez nás a já necítím žádnou odpovědnost tuto dohodu s vámi držet dál. A pan Kalousek nám nebude říkat, čím se zabývat máme a čím se zabývat nemáme." Tohle možná platí u vládních návrhů, proto jsme podpořili RUD, nechceme blokovat vládní návrhy. Vláda pracuje podle nějakého legislativního plánu, a byť nesouhlasíme s jejími návrhy, tak chápeme, že musí vládnout. Ale nemůže to platit u poslaneckých návrhů. Proč je poslanec Volný víc než paní poslankyně Semelová? Mezi nimi není žádný rozdíl. Proč jemu je dána přednost a návrh paní poslankyně Semelové projednáván není? Ale nechtějte po nás, abychom byli stejně politicky negramotní, jako jste vy! Jinými slovy, to je ten důvod! Žádný hazard! To jsme si řekli tisíckrát. A měli jste tisíc možností, jak to udělat jinak, jak to udělat vládními návrhy, jak to udělat inteligentně, jak to udělat profesionálně. Vy jste se rozhodli pro úroveň zhruba takovou, kterou předvedl pan předseda ANO na televizní věži. A já si vám dovoluji říct, že tohle vám prostě trpět nebudeme.
Pokud se nikdo další s přednostním právem nehlásí, tak bych otevřel bod Zeptám se jich, jestli chtějí vystoupit. V tom případě budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě.
Teprve poté, když jsem přisvědčil, že jsme to podali a že se k tomu ještě přihlásím, tak najednou byl návrh objeven. V případě obcí nelze také zůstat na půli cesty. Návrh, který jsme již podali v obdobném složení na rozpočtovém výboru, je velmi vstřícný vůči Ministerstvu financí, velmi šetrný vůči Ministerstvu financí a logický.
Zatím je ticho po pěšině. No ale třeba s něčím přijdou, nějaká mediální show může být. Byla to nejenom transpozice evropského práva, ale bylo to velice racionální. Takže já jsem se tedy pokusil to vrátit do hry, objednal jsem si nějaké právníky, nicméně říkám na rovinu, že bych byl spíše rád, pokud by toto udělala vláda, nebo přiznala barvu a umožnila, aby se to vrátilo, když už tedy musí tento zákon podle hnutí ANO a zejména sociální demokracie - ti jsou v tom tedy konzistentní, ANO v tom konzistentní není. Pak tady dneska pan Faltýnek řekne, že je to důležitý zákon, všichni jste to tady slyšeli při návrhu pořadu. Děláte si z lidí srandu. Oni tuto drzost mají.
Pan ministr dopravy se omlouvá dnes od 19 hodin z pracovních důvodů. Paní poslankyně Golasowská se omlouvá dnes po 19. hodině z pracovních důvodů. Paní poslankyně Zuzana Kailová se omlouvá dnes po 19. hodině. A taktéž pan vicepremiér Pavel Bělobrádek se omlouvá dnes od 19 hodin z pracovních důvodů.
Děkuji. Kolegyně, kolegové, já nechci tu debatu nějak extendovat, čeká nás asi dlouhý večer. Já jsem se podíval na minulé volební období. Určitě nějaké byly.
S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Kováčik, poté pan předseda Kalousek.
A vás všechny, kolegyně a kolegové, zdravím takovým hezkým pozdravem - dobrý pozdní večer. Co se týká té kategorizace. Já jsem přesvědčen o tom, že jediný, kdo má právo si stěžovat, že byl vždycky nějakou tou pátou kategorií, jsme my, protože promiňte, paní a pánové, kolegyně a kolegové, ať jste vládli, kdo jste vládli, s tou opozicí jste zacházeli plus minus stejně. Protože i uvnitř vládní koalice nejste prostě schopni se dohodnout. Takže až budete dohodnuti, tak přijďte a pojďme tedy to odhlasovat. Protože jestli tady o tom budeme jen neustále dokola žvanit a zdržovat to, tak přijde konec volebního období a hazard pořád nebude zdaněný. A to nikdo snad nechceme. Nebo ano?
Děkuji panu předsedovi Kováčikovi.
Ano, já samozřejmě musím dát za pravdu panu předsedovi Hamáčkovi, že i v minulých volebních obdobích bez ohledu na to, kdo vládl nebo kdo byl v opozici, tak vládní strany prosazovaly své zájmy, někdy celkem bezohledně. Nemáme jiný nástroj, jak vás k tomu donutit, než říct - do řady. Že vy jste tenhle argument nepoužili, to ještě přece nemůže být důvod, abychom ho nepoužili my. Vy nám říkáte: my vám vyčítáme, že zatímco my jsme se jako opozice flákali, tak vy děláte svoji práci důsledně a pořádně. No to je pravda. Já jsem šťastný, že jsme schválili církevní restituce. Pokládám to za obrovský mezník v historii téhle země. Ale schválit jsme to mohli jenom proto, že vy jste se flákali. Ale my se flákat nechceme a my zájem svých voličů budeme obhajovat naprosto důsledně.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Pane předsedo Kalousku, máte pravdu, my jsme některé věci nedělali. My jsme také nedemolovali Poslaneckou sněmovnu, neprali jsme se tady a nedělali jsme další věci, které jsou běžné v parlamentech světa.
To byly zatím veškeré faktické poznámky a přednostní právo. Nyní se do obecné rozpravy jako první přihlásil pan poslanec Karel Fiedler.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Do obecné rozpravy jako první a zatím poslední.
Ne, ještě je po vás pan předseda Kalousek.
Teď mám času dost, takže nemusím spěchat. Chtěl bych reagovat na to, co tady zaznělo. Dívám se, že tady u stolku zpravodajů nikdo není, ani předkladatel ani zpravodaj...
Pan zpravodaj tady je přítomen, už se řítí.
Chtěl bych reagovat na to, co tady zaznělo od pana poslance Volného. Tu odpověď jsem nedostal. To je tedy opravdu úsměvné.
A to byly věci, které mi připadají, že bylo nutné na ně reagovat.
Prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru, který se hlásí s přednostním právem.
Opravdu si to myslím. Považuji za nesmyslné to, co jste si prosadili, rozdělení náměstků na politické a nepolitické. A myslím si, že ministr má právo si přivést svoje lidi. Ale není čas na debatu, jestli se vůbec má státní služba na vaše ministerstvo vztahovat? My nejsme ti, kteří obhajují neustálá výběrová řízení, když začnu od konce toho, co jste říkal. Proč by to nemohl být někdo, kdo ve státní službě ještě není? Ale podle mě je buď náměstek ministra, nebo státní tajemník. Pana náměstka Čočka dlouhodobě znám, je to člověk na svém místě, ale měl by zastávat jenom jedno místo, buď náměstka ministra, nebo státního tajemníka. A já říkám, že jsme to trošku přehnali i tím, a omlouvám se některým členům vládní koalice, že jsem řekl, že vládní poslanci byli proti větší propustnosti lidí z privátní sféry. My jsme ale nebyli ti, kteří se báli Bruselu, že nám nedají ani euro, když neschválíme služební zákon.
Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Eviduji vaši žádost.
Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já jsem to tady říkal, když jsme projednávali služební zákon, Brusel nechtěl po České republice služební zákon, Brusel chtěl po České republice stabilní státní a veřejnou správu, protože ta nestabilita, kdy se každou chvilku měnili úředníci, vedla k tomu, že jsme špatně čerpali.
Tomu rozumím. Jsou země, kde to tak funguje. Já tomu nerozumím. Ale do těch marketů ti lidé chodí. Takže zamiřme se spíš na to, aby se prodávalo kvalitní zboží, a regulaci trhu nechme trhu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže minimálně u těch malých přibude řada právních problémů, které budou muset začít řešit. I předkladatelé tohoto návrhu zákona říkají, že ceny jsou nespravedlivé a že se to musí dorovnat a že přece není možné odvádět zisky někam jinam. Já tvrdím, že tento návrh zákona to nezařídí. Řetězce si prostě budou moci a najdou si cesty, jak odebírat zboží. Někdo to říká a někdo to myslí úplně jinak, protože tenhle návrh zákona dopadne nejenom na ty velké, ale ty ten problém vyřeší, ale dopadne i na ty malé.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 33. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a pana poslance Jiřího Petrů. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 33. schůze určili paní poslankyni Hnykovou a pana poslance Petrů. Chci vás informovat, že pozvánka v této chvíli obsahuje i body, které jsme již projednali na 31. schůzi Poslanecké sněmovny. Tyto body jsou tudíž neprojednatelné a nemohou být součástí schváleného pořadu. Navrhujeme tedy vyřadit bod 219, což je informace o problémech migrace. Mám zde přihlášku pana předsedy Kalouska, po něm pan předseda Mihola a potom pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem neměl na dnešní den svolánu žádnou tiskovou konferenci a nemám jinou bezprostřední možnost reagovat než teď, protože reaguji do veřejného prostoru. Pan Kalousek vždy podporoval hazard. To bylo řečeno jako fakt. Jako ověřený fakt! S těmito videoloterijními terminály jeho nástupci se nějakým způsobem v rámci správního řízení, nikoli v rámci politických rozhodnutí potýkali. A není pochyb o tom, jakým tempem se s tím potýkali. Ministr financí Miroslav Kalousek snižoval počty terminálů v České republice průměrným tempem 400 kusů měsíčně. Ministr financí Jan Fischer navyšoval počet videoloterijních materiálů průměrným tempem 110 kusů měsíčně. Informace, které zazněly na tiskové konferenci konané zde v této Poslanecké sněmovně, a proto se cítím oprávněn, zde v této Poslanecké sněmovně zareagovat, informace, které zazněly -
A kdybychom ve třetím čtení, kdybyste mohli tento pozměňovací návrh podpořit.
S faktickou poznámkou pan poslanec Pavera.
Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové. Z jednoho prostého důvodu. Takže pokud by to šlo, zrušme dotace úplně, rozdělme je rozpočtovým určením daní. Obce a města určitě vědí, kterým směrem mají podporovat výstavbu ve své obci, kterým směrem mají rozšiřovat, jak se říká, občanskou vybavenost a podobně. Nemají chodníky, nemají kanalizace, nemají cesty opraveny jenom proto, že nemají dostatek peněz v rozpočtovém určení daní. Takže věřím, že to podpoříte, aby to mohlo fungovat daleko a mnohem lépe a jednodušeji i v budoucnu.
S faktickou poznámkou, předpokládám, pane poslanče? Tak prosím.
I komunální volby budou. A myslím si, že není potřeba zvedat příjmy obcí, tak jak to děláme teď v podstatě účelově před krajskými volbami, ale že bychom měli pomoci obcím. Bavili jsme se o tom, že budou potřeba peníze na kofinancování projektů z evropských peněz tak, aby obce měly vlastní finanční prostředky. Nejvíce je pálí zejména místní komunikace, na které stát zjevně finanční prostředky dát příliš nechce nebo nemůže. Tímto způsobem bychom alespoň trochu některým obcím pomohli. Velmi vás žádám o to, abyste pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj podpořili.
Další přihlášky nemám, tudíž podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Zeptám se pana zpravodaje - já zde nemám v poznámkách, že by padl jakýkoliv hlasovatelný návrh. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji jak panu zpravodaji, tak panu ministrovi. Ale abychom dostáli proceduře, tak nejprve vystoupí pan ministr zahraničních věcí.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Nicméně dnes si myslím, že bylo prakticky nemožné, možná i kdyby bylo více času na projednání toho zákona, bylo nemožné odhadnout všechny věci, na které při té realizaci narazíme. Já vám to řeknu velmi jednoduše. My prostě na zaměstnávání rodinných příslušníků ušetříme 80 mil. korun z rozpočtu Ministerstva zahraničí.
Těmi jsou zejména provozování nelegálních sázkových her prostřednictvím sítě internet, kde příjmy z něj nebudou nadále zdaňovány, a nesoulad platné právní úpravy s právem Evropské unie. V návrhu zákona je nutno v důsledku této nekomplexnosti spatřovat ne zcela opodstatněné znevýhodnění legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her. A já se domnívám, že plně platí i pro sněmovní tisk 626, kdy se řeší pouze míra zdanění a nelegální sektor zůstává bez povšimnutí v rozporu s duchem elektronické evidence tržeb.
Chci říct k tomu Volného návrhu: Ano, pan Kalousek má pravdu. Já jsem ji akorát prostě zvedl.
A za těch 22 let se nenaučil identifikovat se s českým státem tak, aby s ním oslavil jeho nejvýznamnější státní svátek.
Je mnohem lepší, protože alespoň částečně odstraňuje nedostatky, na které jsem upozorňoval ve svém vystoupení ke sněmovním tisku 437, předchůdci dnešní novely, kterou tu dnes projednáváme. Chci váženou Sněmovnu ujistit, že tuto myšlenku budu prosazovat i nadále, například v rámci projednávání dlouho očekávaného vládního zákona o hazardních hrách. I přes uvedenou výhradu vám zde hned v úvodu chci sdělit, že tento vládní já i celý klub sociální demokracie podporujeme a jsme připraveni hlasovat i pro jeho schválení rovnou v prvním čtení. Myslím si ovšem také, že by bylo poctivé si dnes odpovědět na otázku, proč tu dnes, 27. 10., projednáváme tento návrh ne úplně standardní cestou na mimořádné schůzi, která je stále jen částečným, neúplným řešením, a není již dávno schválen dlouho slibovaný vládní zákon o hazardních hrách, který je v současné době jen v prvním čtení. Není to proto, že zde k vládnímu návrhu zákona o hazardních hrách rozsáhleji vystupoval poslanec Kalousek. To je hodně důležité pro další pochopení pravdivého příběhu zákona o hazardních hrách. Ano, pan ministr svůj úkol splnil. To byla ovšem jen první část příběhu, jehož pokračování už tak optimistické a jednoznačné není. To, co bylo do vlády předloženo, bylo ovšem jen pro kamery, pro média, kde se pan ministr chtěl prezentovat jako velký bojovník proti tvrdému hazardu. Kdybych se choval jako dnes bohužel nepřítomný pan ministr Babiš, mohl bych i já jeho nyní obvinit z ovlivněnosti hazardní lobby a měl bych k tomu určitě řadu důvodů. Například by to mohl být fakt, že zákon má obrovské zpoždění.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Skončila přestávka na poradu klubu KSČM.
Děkuji. Hezký podvečer, dámy a pánové.
Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Návrh byl přijat. Budeme tedy jednat o návrhu na změnu programu schůze a žádám pana poslance Černocha, aby specifikoval svůj návrh, o který bod programu schůze jde, protože většina bodů programu byla vyřazena, znamená to, že můžeme pouze zařadit bod na probíhající schůzi, pokud se proti tomu nepostaví dva poslanecké kluby nebo 20 poslanců. Pane poslanče, máte slovo.